Jinak případně doplním.
V návaznosti na usnesení Senátu ze dne 26. května 2016 jsme na Ministerstvu financí vypracovali analýzu systému kontrol územních samosprávních celků. Součástí analýzy byla legislativní a metodická opatření k odstranění duplicit kontrol. Opatření k odstranění duplicitních kontrol jsou přesto realizována. V rámci analýzy bylo navrženo legislativní opatření, které odstraňovalo duplicitní kontrolu Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací a nahrazovalo je auditem systému poskytovatelů. Veto Senátu Ke sjednocování a lepšímu využívání výstupů z kontrol přispívá stanovení přesného obsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol. Při plánování kontrol Ministerstvo financí zohledňuje skutečnost, zda byla poskytnutá dotace v minulosti zkontrolována, například poskytovatelem dotace, případně Nejvyšším kontrolním úřadem. Tento postup byl přijat s ohledem na požadavky Evropské unie jen v případě dotací z národních zdrojů. Prostředky poskytované z fondů Evropské unie jsou předmětem kontroly auditního orgánu Ministerstva financí. Obce i v tomto případě nepatří mezi rizikové příjemce. Zkontroloval přitom dotace v objemu přes 300 milionů korun. Mimo legislativní změny byla realizována i tato metodická opatření: Za prvé zvyšování kvality kontrolních výstupů a předávání podnětů na finanční úřad. Za druhé analýza kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu pro směřování metodické pomoci. Za třetí využívání veřejně dostupných zdrojů v rámci přípravy na kontrolu. Za čtvrté zpracování výstupu kontrolní činnosti do metodických pomůcek a realizace školení. Postupně dochází k poklesu počtu kontrol finančních úřadů u územní samosprávy. Nutno ale uvést, že problematika duplicitních kontrol se týká především malých obcí, které nemají podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Proto zatížení obcí duplicitními kontrolami není překážkou rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který by podle současných návrhů měl kontrolovat pouze statutární města. Projednávání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu bylo v úterý 26. listopadu 2019, to znamená tento týden, staženo z programu schůze Poslanecké sněmovny a vráceno k projednání ve výborech.
Z dnešního jednání se omlouvá ještě pan poslanec Kott a to od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji, pane premiére, za doplnění odpovědí na některé z mých otázek. Vy jste se odkazoval a odpovídal jste mi na kroky, které byly učiněny, které vítám samozřejmě z hlediska některé metodiky provádění školení a podobně. To si myslím, že je důležité. Ty čtyři zákony.
Prosím.
Nicméně to ještě prověřím s kolegy.
Děkuji.
Udělal to jako odborník se znalostí věcí a zkušeností z letité praxe s tzv. Aspergerovým syndromem. Pan doktor údajně rezignoval sám. Umím si však představit, co jeho rozhodnutí předcházelo. Pokud se budeme vracet k praxi, kdy se budou odstraňovat odborníci jen na základě jejich mediálních výstupů, ve kterých konstatují holý medicínský fakt, pak žijeme opět v totalitě. Jejich metody nátlaku a dehonestací jsou shodné. Pan doktor konstatoval jen to, co si myslí podstatná část psychiatrických odborníků. Vyšlete tím jasný signál, že obsazování významných postů u nás neovlivní žádná lobby, ale jen kvalifikovanost a vysoká odbornost.
Děkuji za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A jeden z klíčových faktorů je tzv. destigmatizace. Zkrátka není správně, pokud stigmatizujeme lidi s duševní chorobou. Neměla by to dělat obecně média, neměli by to dělat ani odborníci. Takže určitě to nebyl nějaký nátlak ze strany Ministerstva zdravotnictví. Nemyslím si, že to je tak, že bychom někoho odvolávali nebo na základě jeho názorů, ale stále je to odborník, je to psychiatr a musí být schopen obhájit svoje odborné názory. Možná že nikoliv.
Děkuji. Prosím.
Pane ministře, to odvolání přišlo krátce po jeho rozhovoru na info.cz Ne třeba stoprocentně, určitě tam byly i tlaky rodiny, ale souvisí to s Gretou. A mně to přijde jako velmi nešťastné už jenom proto, že si vlastně tento uznávaný psychiatr dovolil vyjádřit svůj odborný názor a dovolil si pojmenovat projevy nemoci a její specifika. A já pevně doufám, že se jednalo o ojedinělý exces a do budoucna se nebude muset nikdo z nás bát vyjádřit svůj názor, aby mu nehrozila ztráta práce.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tento doplňující dotaz.
Není to o tom, že se někdo má bát vyjádřit svůj názor, ale pokud někdo vystupuje jako odborník a má nějaký odborný názor, tak ten názor si musí obhájit v rámci nějaké odborné veřejnosti. Tak to zkrátka asi je i v nějakých vědeckých kruzích. My jsme pouze jako Ministerstvo zdravotnictví požádali o zaujetí stanoviska odborné společnosti a následně tedy proběhla ona rezignace. Nic víc k tomu nemůžu říct. Nevím, jak ta debata probíhala na té odborné úrovni v rámci odborné komunity.
No, nemusel byste to řešit, pane premiére, kdyby se ti dva domluvili. Ale protože se nejsou schopni domluvit, budete to muset vyřešit vy a nesmíte být měkký. Sám máte zkušenost z oblasti zemědělství, že příroda prostě nepočká. Pomůže jedině ten přístup, ano, individuální, vybrat ty nejvíc postižené lokality. S hrabošem je to podobné. Bekyně velkohlavá, nedej bože, bude to totéž.
Tak samozřejmě, já to budu řešit. Otázka je, kdo vlastně rozhoduje v tomhle státě. Otázka je, jestli ti úředníci poslouchají pana ministra. My jsme 2018 zaplatili ty peníze a teď kůrovce řešíme. Co se týká hraboše, ano, trvá to dlouho.
Vážený pane premiére, minulý týden jsem zaznamenala vaši návštěvu v mateřské škole na Černém mostě v Praze. Jedním z vašich následných sdělení bylo, že "intenzivně řeším nespokojenost rodičů s nedostatkem míst ve školkách". Musím vám s trochou jízlivosti pogratulovat k tomuto objevu. Opakovaně se tento problém snažíme řešit při projednávání návrhu státního rozpočtu na další rok, kdy podáváme pozměňovací návrh na navýšení alokace finančních prostředků v dotačních titulech podporujících výstavbu mateřských a základních škol. Bohužel takový návrh byl v loňském roce vládní koalicí zamítnut. Vážený pane premiére, vaši současnou aktivitu chci přes výše řečené přivítat. Jaké reálné kroky hodláte učinit, aby rodiče nemuseli být nespokojeni s nedostatečnou kapacitou mateřských škol? Jaké reálné kroky, které pomohou obcím s rozšířením kapacit mateřských a základních škol, podniknete a jaký je jejich harmonogram? Bylo by nešťastné, kdyby školky dopadly podobně jako učitelé. V jejich případě se ke slibům, které jste jim dal, už neznáte.
Děkuji a slovo má předseda vlády.
Vážená paní poslankyně, vy jste žena, a proto se budu mírnit. Ale ty vaše populistické kecy už fakt nemůžu poslouchat. Vytvořil jsem, ano, díky tomu, že jsem ušetřil státní dluh, 15 tisíc míst pro žáky. I ta vaše Chýně, kde jste byla starostkou dva roky - co jste tam udělala? Tak buďte laskavá a buďte korektní a neříkejte ty nepravdy. Protože od roku 2014, kdy jsem se stal ministrem financí, do roku 2019 - ano, a vy to zase zlehčujete, že Babiš je totální blb, který objevil, že nejsou školky! Vy jste neudělali vůbec nic! A vždy, když jsme otvírali školku nebo školu, tak jste tam přišla, abyste tam mohla promluvit. Vy jste nedávali vůbec nic! Takže neříkejte tady, že jsem objevil Ameriku. A my máme konkrétní výsledky. Jesle, mateřské školky, základní školy, střední školy. Tak to neříkejte, protože neříkáte pravdu. Vidíte, tady jsem si nechal vytáhnout, paní poslankyně, vaši Chýni. Vy jste tam byla starostkou, neudělala jste nic.
Také se konstatuje, že je to takzvaná neodstranitelná duplicita. Netýká se to pouze kontrol dotací. Tam pravděpodobně došlo k chybné interpretaci. Řešením je koncepční změna spočívající v přechodu Ministerstva financí od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory ke kontrole systému poskytovatelů s výjimkou územně samosprávných celků. Analýza říká, že tyto duplicity lze postupně odstraňovat koordinací kontrolních orgánů. Mohu jenom zmínit, že šlo o vypracování zprávy o hodnocení systému kontroly územně samosprávných celků nebo o změně pravomocí Ministerstva financí. Také jsem předpokládala, že pokud vláda se snaží naplnit usnesení Senátu, předloží zákony - už je to dva roky -, které sice nebyly přijaty, tak dále v tom úsilí bude pokračovat. Já jsem se vás, pane ministře, ptala, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit. Takže bych prosila o odpověď na otázku, zda vláda bude dále pokračovat v úsilí prosadit ty zákony, které reagují právě na usnesení Senátu.
Vážená paní poslankyně, já vás opět přeruším. Bzučí to tady jako v úle. Já bych požádal kolegy, kteří nechtějí sledovat rozpravu, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Já vás potom na případné hlasování svolám.
Třetí otázkou bylo, zda to stihnete ještě před přijetím vládní novely. V tom, co uvádíte, že se bude provádět, se nehovoří o tom, že by byly přijaty nějaké zákony, nebo vláda by navrhla nějaké zákony, ale jedná se opět o analýzy. Takže bych prosila ještě o doplnění odpovědí na své otázky.
Děkuji za slovo. Já se tomuto tématu věnuji asi dva roky. Podal jsem něco mezi 100 a 200 návrhy na zastavení těchto nezákonných exekucí.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, tak samozřejmě, posunuli jsme se trošku dál a tuto problematiku řešíme. Znova tedy upozorňuji na tu genezi. On začal toto řešit už můj předchůdce pan doktor Kněžínek, kdy tedy rozeslal onen dopis, na který jste poukazoval. Já jsem to potom někdy v červnu tohoto roku ještě zdůraznila a znova jsem tedy soudům poskytla součinnost. Pokud ano, pak chci slyšet jaké. V kolika exekučních řízeních nařízených vámi na základě rozhodčích nálezů již došlo k prověření legality rozhodčí doložky? A v návaznosti na tuto otázku mi prosím sdělte, kolik z těchto exekučních řízení bylo zastaveno pro nezpůsobilost exekučního titulu. Pak byla čtvrtá otázka. S jakými obtížemi se soud při prověřování vedených exekučních řízení setkal a má vámi vedený soud další aplikovatelné poznatky k této problematice? To byla poslední. Probíhá vyhodnocování takto získaných dat a přijmeme potom konkrétní závěry, proto v tomto okamžiku asi závěry činit by bylo předčasné. Konkrétní počty exekučních řízení zastavených pro nezpůsobilost nelze asi v současné době odhadnout, neboť většina soudů tyto počty neeviduje. Jestli vám to tedy takto stačilo, jinak...
Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Prosím.
Děkuji za slovo. Já vám uvedu dva konkrétní případy z poslední doby, kdy se mi podařilo zastavit exekuce a jaký to může mít vliv. sedm let splácela a teď se jí vrací zpátky jako z banky. A moje doplňující otázka je , jestli budete řešit ty případy, které už skončily vymožením, ale na základě nezákonného nálezu.
Budeme řešit všechny případy a já čekám na vyhodnocení těch 86 odpovědí.
Děkuji. A nyní bude paní poslankyně Maříková interpelovat pana ministra Plagu ve věci neziskových organizací na školách. Děkuji.
Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo poslanci Petru Bendlovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Měli jsme zvláštní schůzku v rámci brněnského strojírenského veletrhu. Ale nicméně to neomlouvá to, že já si myslím, že by mělo být k tomu přikročeno, že by se měla vytipovat nějaká konkrétní postižená oblast. Nesmí to být samozřejmě plošně.
To je pravda. Vždy by měl být kladen důraz na důslednou implementaci a vymáhání již tedy existujícího právního rámce. Já to budu sledovat. Opakovaně říkám, je to pro mě úplně nová věc. Ale trochu se tomu budu skutečně věnovat i osobně.
Děkuji. Má. Prosím.
Pane ministře, moc děkuju za tu odpověď. Já se tedy obrátím na ÚNMZ, co se týče toho obsahu konkrétně.
Děkuji. Prosím pana poslance Skopečka, který bude interpelovat pana ministra Petříčka ve věci priority nové Evropské komise.
Pro mě tady pan premiér sehrál neuvěřitelnou etudu, kdy ukázal, jaký maglajs má ve vlastním hnutí ANO, kdy jeho poslanci, europoslanci, hlasovali pro tuto Komisi. On sám tvrdí, že ty priority, které ona má, tak on je proti nim, že s nimi nesouhlasí, zatímco jeho poslanci, europoslanci, hlasují jinak, a že vůbec není důležité jeho europoslance poslouchat, že je důležité, co říká on, a že ani není důležité, co říká paní Jourová, ať posloucháme pana premiéra. Tak se chci zeptat, na jaké straně, nebo jak se v tom pohybuje ministr zahraničí. Protože přece není možné, aby nejvyšší ústavní činitelé zodpovědní za zahraniční politiku měli takto vážné rozpory.
Pan ministr odpoví na vaše dotazy písemně. Připraví se pan poslanec Koten.
Děkuji, pane předsedající. Té severní části se zjevně asi také dlouhou dobu ještě nedočkáme. Ten počet lidí je poměrně vysoký. S rychlodráhou se nehýbe. Nebo jak to vidíte vy?
Vážený pane poslanče - vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Bohužel dělají se chyby. Dělají je všichni. Děláme je my. Dělám je i já. Každý z nás dělá chyby. Proběhlo veřejné projednání. Tato situace se musela napravit. Chtěl bych vás, vážený pane poslanče, ujistit, že železnice je mou prioritou. Současně bylo pak navrženo mimoúrovňové křížení v místě železničního přejezdu ve Wolkerově ulici v Kladně. V současné době probíhá rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Negrelliho viadukt chceme zprovoznit 1. června příštího roku 2020 na Den dětí tak, aby zde jel první vlak, který uvítá první cestující. V případě stanice Praha - Masarykovo nádraží probíhá vypořádání připomínek k záměru projektu.
A tak jsem jenom chtěla moc poprosit, abyste to prověřil a možná i porovnal s tím, jakým způsobem k tomu přistupují ty sousední státy jako Polsko, Německo, tak abychom byli aktuální, abychom nekupovali něco, co je zbytečné, ale současně zajistili vše, co je potřeba na dobu krize.
Děkuji. A slovo má pan předseda vlády.
Já to prověřím a v rámci možností vás budu informovat.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já vám děkuji a předávám slovo předsedovi vlády Andreji Babišovi.
Ano, lidi mají krátkou paměť. Já určitě ničemu nebráním. To byla otázka vůle, jestli to chtěl někdo vyšetřovat. Před námi to nikdo nechtěl vyšetřovat. A na Ministerstvu financí po tom zvěrstvu a ukradení OKD nezůstalo nic. Ani papír. Já určitě tyhle lidi, kteří tady zapříčinili totální rozvrat našeho hospodářství, bránit nebudu.
Děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Vy jste vláda. Vy jste vláda téhle země.
Protože pan poslanec mi říká, že já jsem víc než nezávislá justice. A pokud máte nějakého experta, který nám poradí, jak to řešit, já budu první, který bude rád. My žijeme ve státě, který řídí úředníci.